Něco zkrachovalo, něco se objektivně změnilo? Dostala se snad ekonomika do nějaké závažné krize? Vůbec tomu tak není. Ekonomika naopak v těch letech vlády ANO procházela nebývalou konjunkturou a toho my jsme ani náznakem nevyužili k tomu, abychom se snažili deficit veřejných rozpočtů nějakým způsobem snižovat. Pokud se bavíme o té jednoduchosti státu. Tak ty státy, které tou cestou šly, šly do opravdové digitalizace státní správy, tak byly schopny ušetřit, a to je prokazatelné a doložitelné, až 2 % HDP. V našich podmínkách by se jednalo o sumu cirka 100 mld. korun a možná i více. Nejsou to právě ty peníze, které našemu rozpočtu chybí? Není to právě ten jednoduchý stát, který hnutí ANO slibovalo, a nikdy s ním nepřišlo, který by přinesl ty chybějící finanční prostředky, a nemuseli bychom tak projídat budoucnost těch dalších generací? Dnes tady prezident Zeman - a vy jste mu tleskali - kritizoval počet státních úředníků. Škrtáte vyprázdněná tabulková místa, ale reálně ti úředníci, kteří na nejrůznější typy státních úřadů přicházejí, tak jejich počet zcela objektivně a doložitelně roste. A co nám potom říkáte? Co je daňový balíček? Údajně boj proti hazardu. Zmiňoval to tady pan ministr zdravotnictví. Jaký boj proti hazardu? Nezdaňujete víno, pivo, ale tvrdý alkohol. Že snad lidé přijdou k tomu, že přestanou pít tvrdý alkohol a přejdou k pivu, vínu, ono je to odnaučí. To jsou tak hloupé a falešné úvahy. Prostě přiznejte lidem v České republice, že na tu rozdávačnou politiku nemáte a musíte na ni někde vzít. Ale tak se neděje.
Prosím máte slovo.
Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych jednoznačně říci za sebe, za KDU-ČSL, tento rozpočet, tento návrh státního rozpočtu, tak jak ho připravila tato vláda, je postaven špatně. Je to rozpočet, který není přívětivý mimo jiné vůči rodinám, a to je ta priorita, která by nás všechny skutečně měla zajímat. Vláda tady představuje návrh rozpočtu, který ani neodpovídá jejímu plánu na snižování deficitu. Já bych v této logice tedy považoval za správné, aby i pro rok 2020, když jsme šli 70, 60, 50, 40, tak abychom pokračovali a dostali se alespoň na těch 30 mld. deficitu státního rozpočtu. A to je to, co nám vadí a co dlouhodobě kritizujeme. Když se podíváme na růst mandatorních výdajů, to všechno je spotřeba. Ale kapitálové výdaje jsou dlouhodobě nízké. Já tady nechci předjímat to, do jaké míry nás čekají nebo nečekají nějaká hubená léta. Ale připomenu jenom na úplný závěr, že i Národní rozpočtová rada upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí především v souvislosti s demografickým vývojem a rostoucími náklady na důchodový systém. To nejsou moje slova, to jsou slova Národní rozpočtové rady. Dámy a pánové, tímto státním rozpočtem bohužel Česká republika projídá svoji budoucnost. A když se podíváme na ty investice, tak jednu věc bych jenom chtěl vypíchnout, protože samozřejmě vláda nedostatečně reaguje na to, kam by ty investice měly směřovat - do vědy a výzkumu, do inovací. A když se podíváme na tuto kapitolu státního rozpočtu, tak vidíme, že pro příští rok budeme rádi , když ufinancujeme to, co běží, ale žádnou zásadní stavbu bohužel nerozjedeme. Vím, že čas uplynul, ale to jsou ty zásadní body, kvůli kterým KDU-ČSL nemůže tento státní rozpočet podpořit.
Vyhlašuji pauzu. Připomínám, že organizační výbor se sejde za pět minut po ukončení dopolední části.
V podstatě dvouciferná je pravděpodobnost procentuální, že jste obžalován a jste potom u soudu osvobozen. To je tedy šílené. Zničí se život bezúhonným lidem. To číslo mám nahoře. Šílená situace. Nikdy bych to nechtěl zažít. A to je děsivé. A o tom bychom měli tady také mluvit. A právě proto trošku odbočím. Ale zpátky k tomu, co jsem tady říkal, že stát je v současné době povinen platit za chyby justice a úředníků bez jediné přímé hmotné odpovědnosti v podstatě těch, kteří to způsobují. Opět to bereme jako modelový příklad, o čem bychom se tu měli bavit, protože státní rozpočet, jeho výdaje a příjmy v tuto chvíli neodráží skutečné potřeby ani skutečné možnosti a je z velké části jen účetním formálním plánem. To by také měli občané České republiky vědět. To je hodně vysoko. A jsou tady i další nepotřebné výdaje. Ale stát prostě sdírá ty, kteří mají v sobě tu slušnost a pracují a žijí řádným životem, protože na ty si troufne. A to je šílená konstrukce rozpočtu, kterou SPD v žádném případě nebude podporovat. Lidem jde život zlepšit daleko jednodušeji. Zjednodušme jim práci a život. Zlevněme jim život. Zbavme je byrokracie, poplatků a mnoha zbytečných daní. A nemusíme jim následně tolik přidávat. To je přímo drzý návrh. Ale že takto už je to zoufalé, to je opravdu zcela signifikantní příklad. SPD dalo ústavní stížnost, kde jsme to chtěli zvrátit. A v rámci EU to šlo udělat. To vidíme i na dvou příkladech sousedních zemí, které k tomu přistoupily. Lidé chtějí bezpečnou zemi. K tomu by mělo směřovat konání vlády i parlamentu. K tomu by měl směřovat i státní rozpočet. Průzkumy v USA ukázaly, že tam, kde mají občané možnost přímo v referendech rozhodovat o daních, o zákonech, o politicích, je státní správa levnější, daně a poplatky státu nižší a současně tu je daleko vyšší spokojenost se státními službami oproti státům, kde přímá demokracie není, nebo je v menší míře. Je to jeden z mnoha důvodů, proč hnutí SPD jako jediná strana v českém parlamentu prosazuje plnou přímou demokracii. Mimochodem už nám tady zase dva roky leží náš návrh zákona o referendu. A když mají manko, tak jim to naúčtují hned v ten večer. Jak to, že u politiků to takto neplatí a hospodaří si v podstatě úplně nehospodárně? Největší neštěstí je, když o penězích nerozhoduje ten, kdo pracuje a platí, ale ten, kdo je má zdarma v kapse. Proto debaty o rozpočtu fakticky moc neřeší, ať už je u vlády v současném systému kdokoli. Jelikož dokud nebudou mít politici přímou odpovědnost, tak se bude zájem partají míjet se zájmy občanů, kteří na rozpočet vydělávají svýma rukama nebo hlavou.
Já jsem dneska nechtěl reagovat, mám tu nejhorší nemoc, kterou muž může mít, rýmičku. Ale musím na pana kolegu Okamuru.
Domnívám se, že návrh státního rozpočtu na rok 2020 vytváří předpoklady pro realizaci vhodných politik, které přispějí ke zvýšení produktivity a posunou potenciál naší ekonomiky ať už investicemi do infrastruktury, nebo do vzdělání, vědy, výzkumu či inovací. Současně návrh podporuje prvky inkluzivního růstu, protože zvyšuje životní úroveň nejen seniorů, ale rodin pečujících o malé děti a pomáhá zvyšovat jistotu v turbulentní době rostoucího obchodního protekcionismu, nejistých budoucích vztahů se Spojeným královstvím či podob evropské integrace. Děkuji vám za pozornost a na závěr svého vystoupení bych chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a schválení základních údajů návrhu tohoto zákona v prvním čtení.
Máte slovo.
Na příjmové stránce se počítá s nárůstem daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o celkovou částku 112 miliard korun. Tady bych jenom chtěla říci, že jsou zde započítány odhady příjmů z legislativních návrhů, které ještě neprošly celým legislativním procesem, jako je sazbový balíček nebo daň z vybraných internetových služeb. Osobně jsem toho názoru, že stav ani výhled české ekonomiky není natolik zlý, aby bylo nutné ji stimulovat schodkově. Aktuální rozpočtové schodky jsou ale dány jinými důvody a ty bych tady chtěla připomenout. V minulosti byla řada sektorů podfinancována a toto narovnání poměrů samozřejmě v tuto chvíli stojí více peněz. Předložený vládní rozpočtový návrh určitě není dokonalý, ale chybí mi tam například témata jako efektivnost sociálního státu či promyšlenější vládní kapitálové výdaje. Nicméně za důležité považuji, že v polovině září tento návrh podpořili na zasedání tripartity odbory i zaměstnavatelé, a tudíž bych to shrnula tím, že vládní návrh státního rozpočtu je rozumným kompromisem. Na samý závěr bych chtěla informovat, že sněmovní rozpočtový výbor tento vládní rozpočtový návrh projednal před 14 dny a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby v prvním čtení schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Nicméně chci se zeptat pana předsedajícího, zda mohu s celým textem návrhu usnesení seznámit Poslaneckou sněmovnu již nyní, nebo zda se mám přihlásit do rozpravy.
Já vám rozumím, paní předsedkyně. I když jsem požádal kolegy, kteří diskutují jiné věci, aby se ztišili, tak přesto je tu hluk...
Poslanecká sněmovna: Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami:
Nemám s tím problém a uděláme to. Je to práce, kterou samozřejmě zvládneme.
Pan ministr vlastně zmínil ty dva trendy, které jsem chtěl zmínit také. Abychom měli ta čísla, a tady ten trend vidíme, tak si myslím, že máme přemýšlet o podmínkách pro mladé začínající. Jak je zatraktivnit, aby si to zkusili. Aby největším cílem studentům, jak dneska je, aby nastoupili nejlépe do nějakého velkého korporátu. K tomu také směřovala ta interpelace, tak abychom ta čísla měli a pak mohli věcně debatovat. A z té debaty ještě jedna věc. To se velmi těžko dá napsat z opozičních lavic, protože to určitě bude podrobná legislativní práce. To si myslím, že je také zajímavé do té debaty o případné úpravě podnikatelského prostředí.
Děkuji.
A byl pro mě... nedával jsem interpelaci, ale zkoušel jsem si vykomunikovat všechny ty jednotlivé úřady, o kterých mluvil pan předseda. Tak nějak trošku inspirativně vyzývám pana ministra, že bychom se pobavili o tom, jak se o těch datech pobavit nějak společně a hlavně více dopodrobna.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy...
Připravuje se na to opravdu celá sada opatření. Já si myslím, že to není ta nejvíc rozhodující záležitost.
Přítomnost je podle mého soudu... Podle toho, jestli chcete, tak vás znovu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Takže to bylo závěrečné slovo ke sloučené rozpravě. Prosím. Já také děkuji. Takže to byla závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Já v tuto chvíli neeviduji žádné návrhy, které bychom měli hlasovat po všeobecné rozpravě, takže tato všeobecná sloučená rozprava v tuto chvíli končí. Já mám informaci, že pan poslanec Nacher chtěl vystoupit s něčím mimo. Takže prosím, teď je ta příležitost. kde po sloučené rozpravě prosím zpravodaje volebního výboru Petra Dolínka, aby se mnou sledoval podrobnou rozpravu, kterou tímto otevírám. O slovo v této rozpravě žádné přihlášky nemám v podrobné rozpravě. Takže pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu, tak ji končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo k tomuto tisku. Není tomu tak. Je zde žádost o odhlášení. Takže prosím, znovu se přihlaste svými kartami.
Ano, děkuji.
Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Zpravodajkou je tedy paní poslankyně Kořanová, která s námi sleduje podrobnou rozpravu. Mám zde dvě přihlášky, pana poslance Ference a pana poslance Juříčka. Ferance.
Děkuji, pane předsedající. Já vám to připomenu a krátce odůvodním. A další - požádal Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize; Toto je návrh usnesení. A byly tady různé dotazy. A jenom dodám poslední poznámku.
Já také děkuji. Prosím o předání návrhu potom paní zpravodajce. A nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Onderku. Poté předpokládám s přednostním právem pana předsedu Stanjuru.
Já jenom technicky bych požádal o to usnesení, jestli tam je opravdu, že žádá Poslanecká sněmovna Radu České televize. Takže poprosím kopii toho usnesení pro klub sociální demokracie.
Dámy a pánové, já jenom se pokusím načíst usnesení, které jsem připravil já jako alternativní, a to zní: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
Když se podíváme do Sbírky listin, tak z rozvahy a výkazů zisků a ztrát této společnosti zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel prostřednictvím leasingových společností, neboť se společnost silně zadlužila.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 To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku ověřilo údajně oddělení centrálního nákupu ČT. Pokud bych připustil fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel. Kde je zbylých 40 vozů střední třídy? Kde máme vyčíslený ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavků smlouvy musí stále disponovat? Žádná zmínka o možných subdodavatelích ve smlouvě není. Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení?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 Pro mě je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednout ruku, více než dost. Teď si vás dovolím upozornit opět na jeden velmi jednoduchý fakt. To, o co vás chci požádat, bude pro vás zřejmě, milí kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, zejména tady v pravé části politického spektra, velice těžká věc. Ale pokud zjistíte, že mylné nejsou, tak já vás žádám, abyste hlasovali proti závěrečným zprávám o hospodaření České televize, protože nemáte vůbec šanci zjistit, o čem hlasujete. Co tedy budete pročítat za dva za tři roky, pokud najdete tu politickou odvahu a Českou televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podrobíte? Kdy a jestli bude vyšetřovací komise k činnosti České televize nebo k důvodům jejího bankrotu, k důvodům její likvidace, privatizace, rozdrobení, kolapsu, to se můžeme také jen dohadovat. Ale pokud vy dnes poctivě neuděláte svou práci, tak už se nebudete nikdy moci zaklínat tím, že jste neměli informace a že jste neměli možnost se nad nimi zamyslet.
Paní poslankyně stáhla svoji žádost o přednostní právo, takže pan poslanec Volný dostane prostor na faktickou.
K paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího.
Nyní tady sice není ani jeden ministr vlády, ale pan ministr kultury Zaorálek mě požádal, že si potřebuje nutně odskočit na WC, takže se neprodleně vrátí. Takže se vrátíme k těm standardním přihláškám.
Děkuji, pane předsedající. Oficiálně podle účetní osnovy zdánlivě vyrovnané hospodaření, podle kterého pan ředitel pak bere i ty speciální bonusy. To jsou jenom opsaná čísla z těch jednotlivých výročních zpráv. Jenom v časové řadě. Je to neoddiskutovatelné. Ano, Česká televize nemá úvěry, to je pravda. Nemá žádné dluhy. Prosím vás, není to pravda. Tady vidíte vzájemný vztah majetku a finančního majetku. Takže ten sešup je naprosto zřejmý. Když se hovořilo na semináři o investicích a o odpisech, tak tady opět jsem si dovolil připravit tabulku vzájemného vztahu investic a odpisů. Ano, platí to, co jsem říkal minulý týden, že odpisy jsou vyšší než investice a Česká televize nedělá ani prostou reprodukci. A takhle bych mohl pokračovat dále. Tady bylo napsáno, že návrh organizace semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, nikoliv od České televize. V návaznosti na shora uvedené bych vás chtěl požádat o možnost zprostředkování vhodného prostoru v Poslanecké sněmovně." Já si myslím, že na slovíčkaření asi není nezbytně nutné teď dbát. A v těch otázkách jsem kladl sám tomu auditorovi prostě otázky, na které jsem očekával, že odpoví. A odpověděl stejně, jaká byla moje dedukce, respektive moje analýza. Ano, závěrečná věta: "Věřím, že přijmete moji nabídku a že to je nejlepší cesta, jak zabránit nepřesnostem přinášejícím zbytečnou nervozitu do společnosti a zároveň udržet diskuzi skutečně ve věcné a transparentní rovině." Závěr mého dopisu.
Za sebe avizuji, že o zázračném hospodaření České televize budu ještě hovořit v souvislosti s rokem 2017, ale bude to již o trošku delší vystoupení.
Já vám děkuji. Ne s faktickou? Takže vracíme se zpátky do obecné rozpravy.
Já děkuji za slovo. Zapátral jsem na internetu a podíval se, co o České televizi říkají povolanější. Narazil jsem mimo jiné také na konferenci nazvanou Role České televize v naší společnosti, která se konala v horní komoře našeho Parlamentu, tedy v Senátu. A věřte, bylo to pro mě věru zajímavé čtení, které nabízí trochu jiný obrázek, jak naše veřejnoprávní televize funguje. Do roku 2011 Česká televize vytvářela přebytky a od roku 2012 z nich žije. Vysokoškolský pedagog, bývalý člen rady pro vysílání a současný člen Rady ČTK doc. Petr Žantovský na konferenci hovořil o nedovoleném aktivismu České televize.